Pokud by přešly pod MPSV, vzdělávací funkce bude ohrožena. A konečně poslední otázka, jak a zda probíhá diskuse s pracovníky dětských domovů.
Máte slovo, pane ministře.
Děkuji, pane místopředsedo. Teď je to ve fázi, kdy jsme se domluvili s paní ministryní. A teď je to ve fázi, kdy je pravdou, že je to roztříštěno mezi tři resorty. Takže teď, co mám informace od paní ministryně, jsou tam nějaké teze, které nám budou přeposlány, a nad nimi bude právě probíhat odborná debata.
Já vám děkuji. Chci se zeptat, zda paní poslankyně bude mít doplňující otázku. Je tomu tak. Děkuji vám.
Děkuji.
Požádám nyní paní poslankyni Margitu Balaštíkovou o její interpelaci. Má interpelaci na pana ministra Jana Mládka a je to interpelace ve věci prodeje majetku státu mimo veřejné dražby. Máte slovo.
Jistě tedy pochopíte, že na základě těchto údajů jsem nabyl oprávněného dojmu, že nový justiční areál v Ústí nad Labem se lehce pomalu, leč jistě, stává realitou. Nyní se po čtyřech měsících dovídám, že - cituji: "Vzhledem ke skutečnosti, že akce není prozatím registrována a finanční prostředky v uvedeném rozsahu nebudou v letošním roce využity, navrhuje se jejich využití ve mzdové oblasti včetně souvisejících výdajů." Tolik citace z příslušné zprávy pro vládu, která byla 30. 3. uveřejněna v článku na jednom z webových serverů. Znáte osobně podmínky, ve kterých jsou v současnosti soudci Krajského soudu v Ústí nad Labem nuceni vykonávat svoji náročnou práci? Kdy tato akce registrována bude a především kdy lze reálně očekávat zahájení realizace projektu výstavby nového justičního areálu v Ústí nad Labem?
Děkuji za položené otázky a požádám pana ministra, aby vám na ně odpověděl.
Vezmu to poměrně stručně. Ano, jsou mi známy skutečně katastrofální podmínky, ve kterých dnes funguje ústecký krajský soud. Ještě jako advokát jsem se tam musel mnohokrát soudit. Ani pro ty advokáty to není nic příjemného. Ten soud dobře znám a vím, v jak strašném stavu je.
Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali pan ministr zahraničních věcí a paní poslankyně Jana Fischerová, která je zpravodajkou. Budeme tedy pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Mám do ní zatím dvě přihlášky. První je pan poslanec René Číp, potom pan poslanec Leo Luzar.
Děkuji za slovo. Od té doby je na Ukrajině stále nedořešená situace, byť poslední dobou se mírně stabilizovala, ale ani zdaleka se nepodobá evropskému standardu. Vždyť ani sami občané té v uvozovkách západní Ukrajiny, tedy bez Krymu a Donbasu, nejsou spokojeni s postupem, jakého bylo za tu dobu dosaženo, neboť očekávali lepší vládu bez korupce, oligarchů, občanské války a vražd civilistů. To by se mělo hodnotit pozitivně, to uznávám, neboť princip padni komu padni je správný. Otázka ovšem je, zda to nebylo zatýkáním jen divadelního charakteru a co se z toho vyvine. Dále také označování protiústavního sesazení prezidenta Janukovyče za symbol demokratizace Ukrajiny a vyjádření názorů obyvatel této země. Přitom logicky lze toto označit za puč. Objektivní fakta by ale neměla být ohýbána a všichni bychom je měli akceptovat v celé jejich šíři. Jeden takový fakt vám zde rád přednesu. Zde se často hovoří o historickém právu Ruska na toto území. Mnozí tvrdí, že vytahování historických práv na nějaké území vyvolává chaos ve světě. Ale pojďme k jádru věci. V roce 1992 krymský parlament vyhlásil suverenitu po vzoru Ukrajiny, která tento akt provedla o jeden den dříve. Ale pak na nátlak Kyjeva to nerealizoval a získal tak právo kdykoli v budoucnu vyhlásit referendum o svém směřování a toto bylo zakotveno ústavním zákonem. To se loni na Krymu skutečně stalo a referendum proběhlo. Bylo úspěšné a den poté požádal Krym o připojení k Rusku, tudíž v žádném případě nelze hovořit o anexi. Dnešní Ukrajina je zkrátka rozdělena - národnostně, politicky, nábožensky i ekonomicky. Její HDP jako snad jediný ze zemí bývalého východního bloku dnes nedosahuje ani čísel z doby před rozpadem Sovětského svazu. Země za dobu samostatnosti již jednou zažila velkou změnu v podobě oranžové revoluce, avšak výdobytky této změny neměly dlouhého trvání, neboť sami občané v dalších volbách se rozhodli tuto změnu anulovat. Mohl bych hovořit o tom, jak chtěla bývalá premiérka Tymošenková řešit situaci s ukrajinskými občany ruské národnosti, a to s pomocí jaderných zbraní. My jako volení představitelé České republiky zodpovídáme našim občanům za rozhodnutí, která děláme. Já sám v tuto chvíli nejsem připraven hlasovat pro další přibližování Ukrajiny k Evropské unii, neboť to nyní nepovažuji za věc, která by byla pro občany České republiky prospěšná ani politicky, ani ekonomicky.
Ještě předtím, než dám slovo panu poslanci Luzarovi, je zde s přednostním právem žádost o slovo pana předsedy Schwarzenberga. Pan poslanec Luzar s řádnou přihláškou, připraví se pan poslanec Fiedler.
Já si myslím, že situací na Ukrajině se budeme zabývat na tomto ctěném plénu ještě mnohokrát, protože ta situace tam opravdu není dobrá.
Děkuji panu premiérovi a poprosím paní poslankyni o doplňující otázku.
Tak my máme Bezpečnostní informační službu. Je navíc doplňován zpravodajci, kteří do České republiky cestují samostatně jako turisté, experti, akademici, podnikatelé. Jednoznačnou prioritou Ruské federace je upevňování, rozšiřování vlivových kapacit v České republice. A teď je na vládě, aby s nimi také něco udělala.
Prosím, pane premiére, máte slovo.
Nevylučuji, že samozřejmě povedeme debatu i o dalších bezpečnostních službách, které jsou v České republice zřízeny, s cílem, abychom ochránili občany od možných bezpečnostních rizik. A samozřejmě abychom také byli schopni monitorovat aktivity, které by realizovaly jiné státy na území České republiky s nějakým záměrem - buď tedy poškodit Českou republiku, nebo poškodit její politické nebo ekonomické zájmy. Takže tady rozhodně nechceme situaci podceňovat.
Děkuji panu premiérovi.
Dovolím si přečíst článek 2, účel této smlouvy. Tato dohoda bude také prosazovat a umožňovat spravedlivé příležitosti pro zapojení průmyslu České republiky a Spojených států amerických do programu systému. Tolik účel této dohody.
Děkuji panu poslanci Luzarovi.
Vážený pane poslanče, vážené dámy a pánové, v roce 2008 byly podepsány tři mezinárodní smlouvy, které souvisely s plánem americké administrativy umístit na území České republiky prvky protiraketové obrany, tedy konkrétně prvek ve formě radarové stanice. Jednalo se tedy o Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy o zřízení radarové stanice protiraketové obrany Spojených států v České republice. Dále se jednalo o Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy o právním postavení ozbrojených sil Spojených států přítomných na území České republiky. Tyto dohody, a teď zmíním tyto dvě dohody, měly v České republice charakter prezidentských smluv. To jsou dvě smlouvy z těch tří, které byly uzavřeny. Byla to Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států o spolupráci v oblasti protiraketové obrany. Cílem té smlouvy bylo upravit rámec spolupráce různých českých vládních i nevládních subjektů na projektu americké protiraketové obrany. Musím říci, že tady nemám teď k dispozici podrobné informace o tom, v jakém rozsahu ta smlouva byla v uplynulých cca pěti nebo šesti letech naplněna.
Děkuji panu premiérovi. Pan poslanec Luzar má doplňující otázku.
Děkuji za ten slib, pane premiére.
Děkuji panu poslanci Luzarovi. Pan poslanec Martin Novotný nyní bude interpelovat pana premiéra Bohuslava Sobotku ve věci elektronické evidence tržeb a jejích technických aspektů.
Vážený pane premiére, při minulých interpelacích jsme s panem ministrem financí Babišem řada z nás diskutovala otázku nákladů zavedení elektronické evidence tržeb na zejména malé a drobné živnostníky. Pan ministr Babiš tyto náklady opakovaně relativizoval. Výslovně prohlásil, že nebudou buď žádné, anebo naprosto minimální. A já ho dokonce ocituji. V jednu chvíli řekl: "Znova opakuji - nejde o registrační pokladnu. Nevím, co je na tom směšného."
Čili zbývá jenom ta otázka toho, jestli jsme neprojedli ty peníze. Ta věc je koordinována s Ministerstvem financí. Čili Ministerstvo financí počítá s tím, že nám bude muset přirozpočtovat těch 300 milionů, které nevyužijeme letos, zase v těch dalších letech. Všechno postupuje.
Já vám děkuji. Doplňující otázka nebude. Požádám pana poslance Michala Kučeru s jeho interpelací na pana ministra Richarda Brabce. Nyní tedy požádám paní poslankyni Markétu Adamovou s její interpelací na paní ministryni Michaelu Marksovou.
Děkuji za slovo. Návrh počítá i se sankcionováním obcí, které tuto povinnost nesplní. Můj dotaz tedy směřuje právě na tuto povinnost a na to procento, které bylo určeno. To rozhodně tedy není zanedbatelný počet a mě by velmi zajímalo, jak se daří s obcemi o tomto jednat a zda s nimi naleznete shodu na tomto opatření.
Já vám děkuji, paní poslankyně, a požádám paní ministryni, aby vám odpověděla.
A já nevidím důvod, aby tomu tak nebylo, a mrzí mě, že se tady o tom vlastně nejméně 15 let mluví a zatím se v tomto vůbec nic nestalo. A teď velice konkrétně, protože jak jste řekla, tam je celá řada témat.
Děkuji za odpověď.
Já vám děkuji.
Takže svým způsobem my už dnes jako stát masivně dotujeme obrovské množství lidí v bydlení.
Nyní požádám pana poslance Jiřího Valentu také s interpelací na paní ministryni Michaelu Marksovou.
Takže jsem se chtěl zeptat pana premiéra, jestli se stejně jako ministr financí domnívá, že takové zařízení lze propojit s Ministerstvem financí, že z něj jde tisknout nějaké doklady. Já jsem tím obyčejným jedincem. Ale celé dopoledne jsem se o to snažil a s tou kalkulačkou jsem se ani na internet nepřipojil, a dokonce jsem z ní vůbec nic nevytiskl, žádný doklad. A protože nechci znevažovat touhle interpelací váš úřad a je mi jasné, že nic takového není možné a že mi v tomhle asi dáte za pravdu, tak se vás chci vážně zeptat, co jako premiér uděláte pro to, aby Ministerstvo financí a zejména jeho hlava pan ministr Babiš uváděli v otázce elektronické evidence tržeb relevantní argumenty a ne takové nesmysly a ptákoviny, jako tady padly posledně.
Já děkuji panu poslanci Novotnému za jeho interpelaci a poprosím pana premiéra o odpověď.
Vážený pane poslanče, vážené dámy, vážení pánové, na úvod možná jedna doplňující informace, kterou jsem získal v uplynulých dnech. To znamená, nejsme jediná země, která uvažuje a přemýšlí tímto směrem. Čili evidentně pokud jste se přes vaši kalkulačku nedokázal připojit k internetu, tak je to tím, že to není elektronické zařízení, které by z povahy věci bylo schopno komunikovat na internetu, ale takovéto zařízení bude k elektronické evidenci tržeb v každém případě potřeba. Samozřejmě bude také možné stávající pokladní zařízení upgradovat pro evidenci tržeb a ty náklady na upgrade by mohly být součástí již uzavřených servisních smluv. Cílem je, aby to bylo jednoduché a rychlé řešení, které by mělo fungovat v on line režimu 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. Cílem je minimalizovat administrativní zátěž a náklady podnikatelů, minimalizovat zpomalení či omezení podnikání v konkrétním oboru, minimalizovat ale také náklady státu, nikoliv však na úkor administrativní zátěže podnikatelů. Počítáme tedy s tím, že hotovostní tržby za prodej zboží a služeb budou podléhat evidenci. Příjemce tržby bude povinen tržbu v reálném čase elektronicky předem definovaným způsobem nahlásit finanční správě. Finanční správa na základě tohoto hlášení vygeneruje unikátní kód a odešle ho zpět příjemci tržby a příjemce tržby má povinnost tento kód uvést na dokladu, který bude vystaven zákazníkovi. To je tedy ten základní systém, na základě kterého bude elektronická evidence tržeb fungovat.
Pan poslanec má doplňující otázku. Děkuji panu poslanci Novotnému.
Vážený pane premiére, jako poslanec zvolený do Poslanecké sněmovny za Ústecký kraj se na vás obracím s interpelací ve věci petice cca 1 600 obyvatel litvínovského sídliště Janov adresované Úřadu vlády České republiky. Petenti, tedy slušní a spořádaní obyvatelé Janova, kteří se zjevně a dle mého názoru i zcela oprávněně cítí ohroženi, popisují vyostřenou a nadále obtížně únosnou situaci a navrhují konkrétní okamžitá i dlouhodobá opatření. Tato opatření by měla vést v krátkodobém časovém horizontu ke zlepšení situace a v horizontu dlouhodobém k jejímu systémovému vyřešení.
Nejprve mi dovolte, abych vám všem, kolegyně a kolegové, poděkoval za podporu návrhu, kterým bylo uloženo Ministerstvu životního prostředí využít dat, která jsou shromážděna pro tu národní zprávu o životním prostředí k tomu, aby byly zpracovány zprávy o životním prostředí jednotlivých krajů. Já bych se k té zprávě chtěl vyjádřit několika speciálními připomínkami. Tady asi těžko budeme v tom moci býti nějakými soudci. Moje další připomínka se týká vodního hospodářství. V této zprávě se zejména mluví o zásobování občanů kvalitní pitnou vodou a také o tom, jak jsou pak odpady z vodního hospodářství čištěny a dále zpracovány. Nejprve tedy na úrovni projednávání s územními samosprávami, s občany a pak samozřejmě také i zde ve Sněmovně. A poslední moje připomínka je spíš taková technická. Jako učitel fyziky tady nemohu souhlasit s dělením zdrojů elektřiny na parní elektrárny a elektrárny ostatní včetně jaderných.
Nemám do rozpravy žádnou další přihlášku, tak obecnou rozpravu končím.
My připravujeme s panem ministrem Jurečkou komplexní dokument, který se bude zabývat hrozbou sucha v České republice, což vzhledem k tomu, že teď poslední dny venku prší, tak se možná nezdá tak úplně akutní, ale podívejme se na Kalifornii a její poprvé historicky opravdu dramatické sucho. Takže to bude poprvé koncepční materiál dvou ministerstev a ostatních dotčených resortů podložený velmi dobrou, myslím, analytickou částí. Takže to je jenom odpověď na reakci na pana kolegu Zahradníka, určitě naprosto oprávněnou z hlediska retence vody v krajině.
Teď tedy otvírám podrobnou rozpravu, ve které prosím pana zpravodaje. Zeptám se, zda ještě někdo chce vystoupit v podrobné rozpravě. Není tomu tak. Návrh usnesení, tak jak jej navrhl výbor pro životní prostředí, byl přečten. Kdo je proti? Asi bude přehlednější tři minuty vyčkat než otvírat velrybářství.
My máme připravenou alternativu, a protože jsme zodpovědní, paní poslankyně, my máme připravenou alternativu, kdy jednáme s pedagogickými fakultami, jak by probíhala příprava právě učitelek v mateřských školách tak, abychom tam nemuseli dávat specializované pedagogy na jazykovou výuku. To jsem si taky přečetl a to si myslím, že je příliš pozdě.
Paní poslankyně Fischerová se hlásí s faktickou poznámkou.
Čili jsem přivítala studenta právě z Německa. A právě toto vidím jako konkrétní příklad a myslím, že to je hlavně pro mládež důležité, aby mohla po celém světě cestovat, studovat jazyky, a je to myslím i důležité pro vztahy mezi politiky.
Ještě jednou dobré dopoledne. Ano, já se k těmto svým názorům hlásím a nejsou to názory, které bych měla nepodložené. Vycházejí z odborných pokynů a od lidí, kteří vyučují metodiku výuky jazyků. A trvám si na tom, že pokud je výuka kvalitní, tak v období dospívání je nevhodnější doba pro výuku jazyků. Takže bychom si měli tyto věci vyříkat. A jsem přesvědčená, že toto je ryze odborná věc. Patří to na odbornou debatu a já jsem připravena se jí samozřejmě zúčastnit.
Teď opravdu končím rozpravu. Dobrá, takže bez usnesení. Hlásí se pan poslanec Sklenák.
Dobré ráno kolegyně a kolegové.
Ano. Pokud tomu tak není, tak já přivolám ještě kolegy z předsálí a budeme hlasovat. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Tím jsme tedy upravili program.
Protokol upravuje podmínky pro přístup ke genetickým zdrojům a souvisejícím tradičním znalostem, spravedlivé a rovnocenné sdílení přínosů plynoucích z využívání těchto zdrojů, také zásady pro dodržování těchto podmínek ze strany uživatelů genetických zdrojů a s nimi souvisejících znalostí a v neposlední řadě i zásady pro opatření, jako jsou monitoring, sběr a předávání informací mezinárodnímu informačnímu systému. Předkládaná mezinárodní smlouva se rovněž zabývá šířením obecného povědomí o významu biodiverzity genetických zdrojů a souvisejících tradičních znalostí budováním kapacit a přenosem technologií v dané oblasti. Účinná implementace protokolu vytvoří předpoklady pro zvýšení právní jistoty a důvěry dotčených subjektů na mezinárodní i vnitrostátní úrovni. Jenom mi dovolte připomenout, že vláda vyslovila souhlas s Nagojským protokolem již 15. září loňského roku a Senát návrh projednal 14. ledna a dal souhlas s jeho ratifikací. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji, pane ministře. Prosím zpravodaje pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Václav Zemek.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já budu poměrně stručný.
Nyní se budu snažit být maximálně otevřený. Pravda jako vždy je někde uprostřed.
Děkuji za slovo. Její význam je nezpochybnitelný a mám za to, že na tom panuje shoda převážné většiny naší politické scény. O to víc mě mrzí, že v této oblasti zaostáváme, alespoň podle informací, které nedávno zveřejnila Evropská komise. Na konci února totiž vydala index DESI o transformaci jednotlivých zemí Evropské unie v této oblasti. Jak index ukazuje, více než tři čtvrtiny Čechů používají internet pravidelně. To je podle mého názoru nejen velmi vážný důvod k zamyšlení, ale především k uskutečnění nápravných kroků. Vážený pane ministře, ráda bych se zeptala, jak se k tomuto výsledku stavíte a co hodláte udělat pro jeho zlepšení do budoucna. Děkuji za písemnou odpověď.
Předpokládám, že i vás.
Požádám pana ministra, aby vám odpověděl.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, rád bych odpověděl na tuto interpelaci pana poslance Bendla prostřednictvím pana předsedajícího. Ano, zaregistrovali jsme toto memorandum. Trať Mladotice - Kralovice je již více než 18 let bez provozu a je zarostlá stejně starými stromy. Na trati je objednávána pouze regionální doprava. Objednavatelem je Středočeský kraj v úseku Rakovník - Čistá a ve zbytku tratě Plzeňský kraj. O objednávku dopravy ve zmíněném úseku není dlouhodobě zájem ze strany objednatelů. Dopravní obsluha je zajištěna autobusovou dopravou, která akceptuje tarif ČD pro zachování výhod síťového charakteru železniční dopravy. Veřejná soutěž byla zveřejněna na internetových stránkách SŽDC na portálu sreality.cz , na úředních deskách všech dotčených obcí. Upozorňovací inzeráty byly zveřejněny v Hospodářských novinách, v Mladé frontě DNES. V termínu nebyla doručena žádná nabídka.